V daňových zákonech! Kde jindy máme měnit daně, než zákony, v kterých se mění daně? Co to je za nesmysl? To bylo vaše politické rozhodnutí, že jste změnu daní strčili někam jinam. V pořádku. Já to chápu. Je to politicky docela chytré. Ale upírat právo senátorům, aby v daňových zákonech navrhovali změny daňových zákonů, a ještě říkat, že to je přílepek na konci legislativního procesu... No Senát je vždycky na konci legislativního procesu. Sama jste říkala, jak dlouho to leželo tady. Už to tady dneska jednou zaznělo u jiné senátní vratky. Senátoři na to mají 30 dnů. Ten váš návrh, který máte v EET o snížení sazby DPH u vybraných profesí a u vybraných činností, tak jak je navržený, není možný. Tohle všechno stihli senátoři odpracovat, napravit chyby Ministerstva financí. Tak to prostě není. Jestli někdo mění program podle toho, co si přečte ráno a co večer. Vzpomeňme si, kdo byl proti karenční době a kdo ji pak schválil. Vzpomeňme si, kdo sliboval, že karenční doba nebude, dokud nebude eNeschopenka. Dneska mu to nevadí.
Vážené poslankyně a poslanci, vážená paní ministryně, na začátku svého úvodního expozé paní ministryně financí prohlásila, že ty pozměňovací návrhy přináší nežádoucí dopady. Skutečně i ta debata ukázala, že není žádných odborných argumentů proti těm pozměňovacím návrhům, které předložil Senát.
Děkuji za slovo.
Ještě někdo k pořadu schůze? Pokud ne, tak budeme o jednotlivých návrzích hlasovat. Ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Proto vás poprosím o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání deseti minut. A klub KSČM prosím, aby se shromáždil tam v rohu, abychom si ty věci doprojednali.
Ještě než vyhlásím přestávku na poradu klubu, konstatuji omluvu pana poslance Stanislava Juránka, dnes z pracovních důvodů na celé odpoledne.
Z důvodů, které jsem vám nyní popsal, si dovoluji doporučit schválit nyní projednávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů ve znění schváleném Senátem. Senát též navrhuje vypustit úpravu působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti práva na informace a s důsledky tohoto kroku si vás dovolím seznámit v rámci projednávání tisku 139, tedy změnového zákona.
Nyní požádám senátorku, paní Annu Hubáčkovou, aby nám přednesla projednávání v Senátu.
Děkuji. Pane předsedající, přeji vám dobrý den. Takže to je to hlavní nosné téma - transparentnost zákonů. Tolik ve stručnosti, víc vás nechci zdržovat. Prosím o podporu senátních návrhů.
K oběma bych se chtěl vyjádřit. Na jednu stranu souhlasíme, myslím že většina z nás, s myšlenkou, že by bylo rozumné, aby něco jako informační příkaz existovalo.
Nemá zájem. Pan poslanec Jiří Běhounek? Pane zpravodaji, máte zájem se vyjádřit? Není tomu tak. Pan poslanec Patrik Nacher? Nemá zájem. Pan kolega Martin Kupka jako zpravodaj? Má zájem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Nyní pan poslanec Martin Kupka a poté Václav Klaus, také s faktickými poznámkami.
Já si dovolím ještě zareagovat na poznámku pana kolegy Profanta. Osvobození od sankce přece neznamená, že veřejná správa v ten okamžik nebude dodržovat zákon. V mnoha jiných státech světa je také veřejná správa a instituce veřejné správy jsou osvobozeny od sankcí, a to z toho důvodu, že to znamená jenom přelévání peněz. V tomhle směru jsem také přesvědčen, že nemáme být papežštější než papež, že máme využít oné možnosti zmírnit dopady GDPR tam, kde to je možné. A tohle je konkrétní případ, kdy instituce veřejné správy samozřejmě musejí dbát na to, aby zacházely s osobními údaji neledabyle. To je podle mého soudu jediný podstatný a pozitivní prvek GDPR, aby se opravdu zacházelo s osobními údaji s patřičnou vážností a pečlivostí, aby se nestávaly volně předmětem ledabylého zacházení, nebo dokonce obchodování. Děkuji za pozornost.
Já jsem řekl, jak budu hlasovat a proč. Ale přesto si nemůžu nevšimnout takového pocitu, který mám, že zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ale mám ještě dvě faktické poznámky: pana poslance Jurečky a pana poslance Dolínka s faktickými poznámkami. Nyní tedy pan poslanec Marian Jurečka. Nyní pan poslanec Petr Dolínek s faktickou poznámkou.
Mně to přijde až urážlivé a mně to přijde až zbytečné.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nevyjadřuji se k věcné podstatě té věci, ale jménem Občanské demokratické strany se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus.
Děkuji. Pan kolega Václav Klaus se hlásí s faktickou poznámkou. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Ferjenčík s řádnou přihláškou.
Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí. Prostě my s tím nemůžeme nic dělat, my to musíme stejně schválit. Kdybychom o tom hlasovali nezávisle, tak věřím tomu, že by žádné GDPR nebylo a že by tady sto poslanců pro to nehlasovalo, ani by to nikoho nenapadlo. Čili ztrácíme vládu nad touto zemí a někteří nad tím ještě jásají. A když to někdo kritizuje, ať už vhodně, nebo nevhodně, tak ho tady okřikují.
Máme tady další faktickou poznámku, a to paní poslankyně Aleny Gajdůškové, potom Petra Gazdíka, potom Mariana Jurečky.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych si dovolila vaším prostřednictvím požádat členy evropského výboru, aby našemu panu kolegovi Václavu Klausovi mladšímu vysvětlili, jak se projednávají evropské dokumenty v tomto výboru. My jsme ti, kteří jsme u začátku těchto dokumentů.
Nyní pan poslanec Petr Gazdík.
Ale druhým, vlastně mimořádným příjmem, o který se vláda nezasloužila a o který se nemůže zasloužit žádná vláda, ať je levicová jako tato, nebo pravicová, bylo zvýšení příjmů za emisní povolenky a to bylo plus 8 miliard. Pokud chceme, aby občané měli sníženou sazbu DPH na teplo už v celé topné sezóně, tak hlasujeme pro senátní verzi. Pokud nechceme, hlasujeme pro sněmovní verzi. Žádným způsobem! A když si emisní povolenky přeložíme do českého jazyka, což je takové velmi složité, tak to je vlastně platba za znečištění životního prostředí. Naše vláda navrhuje snížení daní. Otázka zní na vás, kteří chcete hlasovat pro sněmovní verzi, proč máme čekat? My to považujeme za rozumný kompromis. Takže tam v zásadě máme čtyři věci: Snížení DPH, které chce vláda, ale jinde a jindy, ale jinak je to úplně stejné. Pak je debata o těch sedmi měsících DPH na teplo a chlad. Buď tam bude nižší sazba podle Senátu, nebo vyšší sazba podle Sněmovny. Paní ministryně nemá pravdu, když říká, že je to jedno, že ta faktura bude na stejnou částku. Přestože to je regulovaná cena, tak čím víc šetříme, tím víc platíme. Takže musíme pustit kohoutky a vypnout wifiny a bude líp! Já tomu úplně nerozumím. To bych ho citoval se vší parádou. Nemyslím si, že on tento názor sdílí. Jenom sedí tak příhodně, že na něj zrovna míří můj pohled. Takže odborné argumenty paní ministryně chybí. Jsou politické, ty jsou legitimní, já to nijak nezpochybňuji. Jinými slovy, milí podnikatelé, chcete snížit DPH? Jedině za cenu EET, milí živnostníci! Ne před půl rokem, jak jsme mohli, ale až budeme chtít my. Nic. Zřiďte si daňovou schránku, pak budete mít dokonce povinnost to podat elektronicky, pak už nemáte volbu. Kdo by to dělal z fyzických osob? Hlásím, že jsem ho včera vyzkoušel. Takže na závěr úplně vážně. Sněmovní verze moc daňový balíček nepřipomíná. Myslím, že přineseme spoustu podnětných pozměňovacích návrhů, abychom se nad tím ještě jednou společně zamysleli.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Stejně tak neexistuje právní vztah mezi konkrétními věcmi, které se vydávají v režimu naturální restituce a samotnou finanční náhradou. Odpověď je jednoduchá. Pokud totiž právní vztah skutečně neexistuje, je možný pouze jediný závěr, a to že se v případě finanční náhrady jedná o disimulované, zastřené právní jednání. Zcela zde tak rezignovala na projednání této otázky s Evropskou komisí a ani nijak nezdůvodňuje, proč by se případně nemohlo jednat o nepovolenou státní podporu. Ten uvádí, že podporou se rozumí pak rozhodnutí členského státu, kterým udělí jednostranným a autonomním rozhodnutím určeným osobám či podnikům prostředky nebo jim zajistí výhody k podpoře dosažených ekonomických cílů. Otázka o možné nepovolené státní podpoře tedy zůstává stále otevřená a v budoucnosti může vyvolat i nemalé problémy. Nelze totiž v žádném případě vyloučit, že finanční náhrada by mohla být Evropskou komisí posouzena jako nedovolená státní podpora soukromému subjektu. Senát předložený návrh zákona zamítl, protože jej považuje za protiústavní z důvodu nejen porušení legitimního očekávání církvi a náboženských společností, ale také z důvodu porušení uzavřených smluv mezi státem a jednotlivými náboženskými společnostmi. S tímto názorem se neztotožňuji a řekl jsem to již i v Senátu. Tím, že se navrhuje zdanění finanční náhrady, nemůže dojít k porušení legitimního očekávání. Nesdílím ani tento názor. Smlouvy o vypořádání jsou koncipovány jako nástroj finančního vypořádání. V právním řádu nenalezneme žádné podobné řešení, které by bylo v plném rozsahu vtěleno jak do zákona a zároveň se také stalo předmětem dvoustranné smlouvy. Celá koncepce tak slouží dle mého názoru jen k vystavění další překážky možného budoucího přehodnocení majetkového vyrovnání. To však nemůže bránit výsostnému právu státu činit opatření v daňové oblasti. Nebudu se již zabývat samým ohodnocením jednotky metru čtverečního zemědělské a lesní půdy. Ale přesto soudím, že i takové jeho rozhodnutí musí respektovat alespoň v elementární míře principy rovného přístupu k jednotlivým skupinám oprávněných subjektů a ostatní platné právní normy. Dle mého názoru a soudu míra uplatnění nerovného přístupu nesmí přesáhnout únosnou míru z hlediska testu proporcionality a přiměřenosti. To se při stanovení finančních náhrad paušální výměrou stalo. To se také stalo tím, že došlo k odpuštění daní církevním subjektům v rámci majetkového vyrovnání. Žádám vás tedy proto, zda by Poslanecká sněmovna nesetrvala na svém původním názoru a podpořila svou původní verzi. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Takže poprosím pana senátora Tomáše Goláně. Prosím, máte slovo.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Michálek.
Já jsem rád, že se nám to podařilo ujasnit. Takže je to v gesci toho, jak říkal pan ministr, není potřeba žádný další zvláštní předpis. Stačí tento způsob zmocnění, tady se odkazuje pouze na procesní právní předpis, který už máme, který obecně platí. Po tomto vyjasnění bych si dovolil požádat, abychom si formálně odhlasovali to prodloužení jednání a hlasování do 20 hodin dneska, a to na návrh tedy náš, ČSSD a ODS, se kterou jsem to konzultoval.
Děkuji. Je to návrh poslaneckých klubů Pirátů, ČSSD a ODS na to, abychom dnes jednali po 19. hodině do 20 hodin. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, máte slovo. Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujala paní senátorka Anna Hubáčková. Prosím o klid, aby nás mohla seznámit se stanoviskem Senátu. Děkuji.
Máte náročný program, takže také budu velmi stručná. Není to jenom o informačním systému, který samozřejmě správní řád zná, úřady umějí používat. Děkuji za pozornost.
Pan zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Marek Benda má zájem se vyjádřit? Prosím, máte slovo.
Nic se neděje, už jsme všichni domluveni, že se schválí sněmovní verze. Senát nám vrací ten doprovodný zákon o zpracování osobních údajů, související předpisy, s dvěma zásadními změnami. Poslanecká sněmovna může schválit, co chce. Ale samozřejmě je něco jiného, co je předloženo vládou a co je posléze získáno až z úprav, které vznikly na půdě Poslanecké sněmovny.
S úctou a respektem však tenkrát mnozí občané vzhlíželi k Bratrské jednotě baptistů, jejichž představitelé odmítli smlouvu podepsat. Považovali finanční náhradu, podobně jako dnešní premiér Andrej Babiš, za přemrštěnou. Předseda výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů Milan Kern jejich rozhodnutí zdůvodnil následovně: Už tady fungujeme více než 120 let a po většinu té doby jsme působili skrze samofinancování, ne skrze dotování státem.
Pane poslanče, já vás přeruším. Svoji řeč můžete dokončit poté, co otevřeme tento bod na nějakém příštím jednání.
Děkuji, pane předsedající.
Takže končím dnešní jednací den. Zítra budeme začínat v 9 hodin ráno zákonem o pobytu cizinců ve třetím čtení.
Za druhé, nepovažuji za realistické, že bude docházet k nějakému masivnímu odsunu či upuštění od zbývajících ještě nezaplacených záloh. A za třetí, taková situace může stejně tak vzniknout při jakékoliv účinnosti zákona, ať ta účinnost je od 1. ledna, nebo od 1. července. Ohledně výpadku pro veřejné rozpočty můžeme samozřejmě o ní debatovat. V případě státního rozpočtu ale bude více než kompenzován nárůstem příjmů za povolenky. Druhou věcnou změnou je přesun sazeb DPH u stočného a vodného a některých dalších služeb, a to v identickém rozsahu, který předpokládá novela zákona o elektronické evidenci tržeb. Paní ministryně mluvila o tom, nemyslím dnes, ale i v minulosti, že tento přesun je výrazem podpory živnostníků, kterým bylo v minulých letech skutečně nastraženo hodně byrokratických překážek ať už v podobě kontrolních hlášení, nebo EET. Z toho důvodu také Senát navrhuje, aby tato změna vešla v účinnost prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení tohoto zákona. Rozpočtový dopad v roce 2019 se tedy týká fakticky posledního čtvrtletí a pro státní rozpočet bude zhruba někde v úrovni 550 milionů korun. Tato změna byla navržena vládou Jana Fischera a schválena jako tzv. dočasná změna. Pozměňovací návrh je navíc předložen tak, že se nevrací k původním sazbám. Asi v takovýchto relacích se pohybujeme. S tímto argumentem úplně nemohu souhlasit, protože skutečně se jedná o haléřové položky. Tento návrh byl vznesen již při projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. To je také potřeba dodat. Takže musíme se na to dívat skutečně z obou stran. Ostatní navržené změny, a to už jenom velmi stručně, se týkají posunutí obecné účinnosti návrhu zákona o jeden měsíc. Není to nic, co by bylo mimo záměr vlády. Jsou to tedy změny, které v letošním roce neznamenají ani zásadní dopady na veřejné rozpočty, protože účinnost některých změn se posunuje až ke konci letošního roku. Jsou to změny, které ale bezprostředně po svém přijetí pomohou daňovým poplatníkům a živnostníkům.
Dovolte mi se teď ale vyjádřit k tomu, co tady opakovaně zaznívalo. Ocenění původního církevního majetku bylo provedeno v roce 2007 na základě tehdejších podkladů. Tady myslím, že se shodujeme s tím, co zde zaznělo. Původní církevní majetek je charakteristický tím, že jeho rozmístění po území České republiky je prakticky rovnoměrné. Při výpočtu byly použity studie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky a dále přehled cen stavebních pozemků v krajích České republiky z června 2007, který zpracoval inženýr Václav Dolanský z katedry oboru management a marketing Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Podstatně nižší cena je vysledována u pozemků nad 10 hektarů mimo zástavbu a její okolí ve venkovských oblastech. Vysoká tržní hodnota byla zjištěna rovněž na Brněnsku. Od roku 1948 však došlo k velkým změnám. Část tehdejší zemědělské půdy je dnes v intravilánech velkých měst, jako je Praha nebo Brno, kde je její cena mnohem vyšší než cena zemědělské půdy ve venkovských oblastech. Z toho důvodu je výsledná průměrná cena zemědělské půdy vyšší než běžně uváděné tržní ceny zemědělské půdy na venkově, kde se tato půda nejvíce prodává. Ceny, které byly použity pro výpočet hodnoty původního církevního majetku, jsou často srovnávány s cenami, které byly použity pro účely restituce podle zákona o půdě. Takové srovnání je ale chybné, neboť zákon o půdě pracuje s odlišnou koncepcí. Finanční náhrada se tak poskytovala za relativně nevelké množství majetku a byla stanovena samostatně u každé jednotlivé položky. Jelikož v roce 1991 ještě neexistovaly tržní ceny zemědělské půdy, byly ceny stanoveny administrativně, a to podle cenového předpisu platného v době přijetí zákona o půdě. Zákon o majetkovém vyrovnání stanoví paušální finanční náhradu, tedy nebylo reálné ocenit všechny položky samostatně. Cena lesní půdy včetně porostů byla stanovena na základě Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství. Taková kompenzace by zjevně nesplňovala kritérium přiměřenosti a byla by výsledkem libovůle zákonodárce, který by stanovil cenovou hladinu zpětně o 21 let.